Naše vyvedení bylo protiústavní, naše napomínání je protiústavní. Protože nikdo teď v České republice nemusí mít nasazenou roušku na ústech a na nose. Já vám to vysvětlím později. Ale nikdo nemusí mít nasazenou roušku na ústech a na nose, tak kvalitní tady máme vládu. A já ji vyzývám, aby si to svoje poslední nařízení zkontrolovali, protože nikdo nemůže nikoho nutit, aby měl nasazenou roušku nebo respirátor.
Já požádám znovu o hygienickou přestávku a pak budeme pokračovat.
Dámy a pánové, členové vlády, pane senátore, dobrý den. Protože chápu, že pan kolega Volný si tím snižuje rozpočet na volební kampaň. Ale my tady jsme pro lidi, ne pro něj! Takže vraťme se, prosím vás, k meritu věci, proč jsme se vlastně dneska sešli! Nezapomínejme na to!
Děkuji za tuto poznámku, nicméně musím poznamenat, že bychom měli reagovat na předchozí rozpravy a také se držet tématu. Pan poslanec Rakušan, poté pan poslanec Volný opět.
Vaším prostřednictvím, pane předsedající, jenom k panu kolegovi Volnému. Paní profesorka Válková neodešla kvůli tomu, že vláda něco pokazila.
Děkuji a nyní pan poslanec Volný jako poslední přihlášený s faktickou poznámkou.
Já to chápu, že mě nemají rádi ti, kterým šlapu na jejich miliardový byznys, to pochopím, ale ti se nijak zvlášť nevyjadřují, ti sedí a jsou tiše, občas odejdou. Ale že vy, obyčejní pěšáci těchto velkých politických korporací, mě nemáte rádi, tak to je poměrně taková zajímavá věc. Já vám poradím, jak se mě zbavíte, ano? Můžu vám to poradit? Protože jestli vy schválíte pandemický zákon, anebo někdo prodlouží nouzový stav, tak já a 30 dalších poslanců Volného bloku vás tady budeme strašit minimálně dalších osm let.
Tím jsme vyčerpali faktické poznámky a nyní je přihlášena v obecné rozpravě paní poslankyně Valachová. Děkuji a budeme pokračovat.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo.
A dohoda, kterou jsme si v této oblasti řekli s vládou, za nás byla naplněna a platila a platí.
Děkuji panu poslanci Jurečkovi. Omlouvám se, když jsem říkal, že dalším bude pan kolega Pikal. Další přihlášky, které tady mám, jsou přihlášky už k určitému bodu, takže se ptám, kdo se ještě hlásí do rozpravy k pořadu schůze?
Já se omlouvám, jenom krátká reakce, kolegyně, kolegové.
Prosím.
Takže ať hlasujeme ty návrhy pana Jurečky každý samostatně.
Nejdříve tedy zařazení jako bod číslo 2 za tisk 1158 bychom zařadili informaci vlády o pandemické situaci, jak bylo navrženo. To je hlasování číslo 3, které jsem zahájil. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? A nyní tedy budeme hlasovat o programu naší schůze jako celku, abychom mohli schválit pořad schůze a začít její projednávání. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Podle schváleného pořadu schůze začneme bodem číslo Vítám mezi námi pana poslance Romana Krause, už je tady přítomen. Ale ten hluk je tady přílišný. Vážené kolegyně a kolegové, zaujměte místo, tak jak je určeno v zasedacím pořádku, nebo debaty přesuňte do předsálí, prosím, aby pan ministr zdravotnictví Jan Blatný mohl v důstojné atmosféře přednést své slovo k výsledku projednávání v Senátu. Prosím, pane ministře.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.
Stejně tak jel premiér Babiš do Maďarska, do Srbska podívat se na vakcíny, vrátil se a ticho po pěšině. Jsme plně vázáni pouze na to, jaké vakcíny nám dodá Evropská unie, a jak vidíte, tak to nefunguje. Jenomže situace je až příliš vážná. Někteří lidé se třeba očkovat nechtějí, ale někteří by se očkovali na vlastní nebezpečí klidně čínskou nebo ruskou vakcínou. Jaké máme právo rozhodovat vůbec za ně?
S faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Bláha. Připraví se pan poslanec Antonín Staněk.
Vážené kolegyně, kolegové, já jsem si myslel, že se v myšlení Komunistické strany něco změnilo. Protože to, co tady zaznělo, tak to je prostě výsměch. Všichni jsme zodpovědní za to, jak jsme na tom. Prostě nefunguje a fungovat to nikde nebude na celém světě. To snad vidíte. Je to na nás na každém a my bychom měli poprosit veřejnost a ty, kteří dodržují, aby přesvědčili lidi kolem sebe, aby to začalo fungovat. A jinak o tom, kdo se nakazí. Já mám 200 zaměstnanců, z toho 150 pracuje v terénu, každodenně. Obsloužíme každodenně 15 000 zákazníků, přímo, kontakt. Všechno nakažení je z domácího prostředí. To znamená, že z toho, kdy ti lidé jdou po práci, mimo, sundavají roušky, sundavají respirátory, kontaktují se navzájem, rodiny, známí, a tak dále a tak dále. Já jsem každý den v terénu, každý den od rána, od čtyř hodin do večera do osmi s těmi lidmi jsem. Vidím to, jak to funguje na vesnici, ve městech, ve firmách, mezi dodavateli, mezi zákazníky.
My jsme všichni úplní negramoti, jsme blbci.
Děkuji a se stanoviskem klubu ODS vystoupí pan poslanec Kupka.
Opatření prokazatelně nezabírají. Jestli chceme najít z té současné situace východisko, tak to prostě nemůže být právně pochybnou cestou. To, že je to právně pochybná cesta, ukazují rozbory ústavních právníků, ukazujeme to v opakovaných argumentacích také my. Znamenalo by to zároveň velmi nebezpečný precedens - revokaci usnesení Poslanecké sněmovny, které vyšlo ve Sbírce zákonů. Historicky se ukazuje na to, že pokud se Sněmovna touto cestou vydala, znamenalo to zpochybnění těch kroků od začátku. Vysvětlování jednotlivých kroků tak, aby to bylo srozumitelné. Pokud vláda něco podniká, pokud něco podniká Poslanecká sněmovna, tak záleží na tom, aby tomu lidé rozuměli, chápali, jakým rizikům se to opatření brání, jak rizikové je to konkrétní činění nebo ta konkrétní aktivita, na kterou to opatření míří. Zároveň je velmi důležitá přiměřenost těch opatření a také to, že se to veřejnost dozví. Pak samozřejmě věc, o které byla debata a nepochybně debata bude a bez které se východisko ze současné situace neobejde. Ale pokud mají proběhnout, tak zároveň veřejnost - a ukazují to příklady z Británie a z dalších států - musí mít vizi, co bude na konci těch opatření. Protože to znovu jenom víc podvazuje možnosti reálného boje s covidem. A pak samozřejmě vyvracení pochybných teorií, například o tom, že očkování nefunguje.
Všichni volali PES, PES, potřebujeme předvídatelnost. Spojili jsme restaurace s obchody. Byl obrovský tlak: otevřít, otevřít. Ty restaurace jsme neměli otvírat. Ano, můžete říct, proč jste to udělali? Jasně. Potom jsme přišli s antigenními testy. A školy jsme rozvolnili. To byla taky chyba před Vánoci. Chci jenom říct našim občanům, že ta opatření jsou úplně stejná jako v Rakousku. A proč nám to nefunguje? Ano, my nemáme dneska tvář pandemie, která stále chodí do televize, jako chodil pan Prymula. Měl by to komunikovat epidemiolog, nějaký expert. Je agresivní, napadá všechny věkové kategorie. Není pravda, že se netrasuje, že se snažíme, chytrá karanténa, všechny ty věci děláme. Nemáme jinou možnost. Nemáme jinou možnost, protože na ta opatření, která chceme udělat, a jsou téměř stejná jako v březnu 2020, nouzový stav zkrátka potřebujeme, aby to bylo podle zákonů naší země. Snažíme se shánět vakcíny. I ta Moderna. Zapojujeme praktiky. Budeme očkovat učitele. Izrael, s kterým jsme v kontaktu, nás informoval, že udělali chybu, že neočkovali učitele. My chceme samozřejmě, aby se děti vrátily do škol. Zabezpečili jsme ty antigenní testy. Budeme testovat. Takže: očkuje se, není pravda, že nejsme schopni očkovat. V tom jedeme všichni. Je skutečně potřeba tu pandemii řešit z hlediska ochrany životů našich lidí, a ne z hlediska nějakých říjnových voleb. Já to určitě nedělám kvůli říjnovým volbám.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, paní senátorko, vážené kolegyně a kolegové. Ta debata by pro mě měla být poměrně radostná, protože jsem velice ráda, že debatujeme o zvýšení příspěvku pro lidi v karanténě, v izolaci, o zvýšení motivace jednotlivců chodit na testování, ALE. To ale je, že bohužel, bohužel sociální demokracie k tomu zákonu dala dva významné přílepky. Ty přílepky paní ministryně označila za výhodu a já ty přílepky označuji za důvod, proč bohužel je možné, že je schválení toho zákona ohroženo. A naopak to, co Senát vypustil, to také dává smysl. Akorát to je další hrozba pokuty, vyšší než 50 000 korun. Proč tohle přilepovat v legislativní nouzi k zákonu, kterým má zabránit šíření viru, má motivovat lidi, má se v legislativní nouzi věnovat akutní situaci? Proč v akutní situaci přilepovat novou povinnost pro zaměstnavatele, která ničemu nepomůže, data to neukazují, když jsme se koukali na to, jak to v minulosti, kdy tato povinnost byla, fungovalo. Proč k tomu dávat pokutu vyšší než 50 000 korun? Senátní verze je to, co můžeme schválit, co bude fungovat. Senátní verze je to, co nám umožní o evidenci dohodářů - a to je druhé téma - vést seriózní debatu mimo legislativní nouzi. Já si přeju evidenci dohod. Je to v pořádku ji zavést. Ale jsme si opravdu jistí, že to musí být hlášeno do osmi kalendářních dní? Je opravdu správně nastavena tahle rychlost? Mzdové účetní už dneska se děsí toho, jak funguje celý systém. Představte si, koho se to dotkne. To se dotkne třeba všech esvéjéček v téhle zemi. Sdružení vlastníků jednotek typicky fungují na malé dohody pro svoje jednatele. Takže třeba esvéjéčka jsou ti, kdo se na nás obracejí, že evidence dohod v této podobě není dobře navržena. A já znova říkám, dohody je třeba řešit a je v pořádku se bavit o evidenci, ale dát tam hranici pokuty milion korun? Za to, když to člověk nedá do osmi kalendářních dnů na ten správný úřad? Tím si prostě fakt nejsem jistá. Takže když to shrnu: Zastavit šíření viru, zvýšit motivaci lidí chceme, proto budeme pro senátní verzi. Senátní pozměňovací návrh, aby bylo možné prodloužit ten zvýšený příspěvek na 14 dní, jsme sami navrhovali, jsme rádi, že to Senát vzal za své. Je to další byrokratizace fungování v téhle zemi. Já bych si přála, aby se to rozšířilo v nižší částce i na OSVČ bez nemocenského pojištění. Já bych si přála změnu, a nechci změnu skrze takovéhle vynucené pokuty v situaci, kdy to v minulosti ničemu nepomohlo. Ještě jednou. Bavme se o tom, jak má vypadat evidence dohodářů, ale bavme se o tom v normálních lhůtách, v projednání se sociálními partnery, a ne jako o přílepku v legislativní nouzi. Děkuji za pozornost.
Vážení kolegové, kolegyně, já jenom, abyste si ujasnili věci. Ne že bych těm zaměstnancům ty peníze nepřál, v žádném případě.
Děkuji a prosím paní poslankyni Gajdůškovou s faktickou poznámkou. Prosím.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Za druhé. Pan kolega Bláha přede mnou už řekl, že poctivým zaměstnavatelům evidence dohod nevadí. Na mě se naopak obracely firmy s požadavkem, abychom zavedli tuto evidenci, protože ví konkrétní případy nekalé konkurence, kde právě přes dohody v podstatě vyrábí dumpingové ceny, a tak dále. Není to na faktickou, musela bych mluvit déle. A třetí věc na svoji předřečnici paní poslankyni Richterovou, prostřednictvím pana předsedajícího.
Jedná se o nezbytné a povinné nošení definovaných ochranných prostředků, s velkým důrazem a zpřísněním na minimálně FFP2 v určitých lokalitách. Děkuji vám za pozornost.
Ještě bych podotkl, že pokud nikdo není proti, tak by se role zpravodaje ujal pan poslanec Výborný. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji. Pan ministr Blatný nás tady všechny informoval, jaká je situace z hlediska nárůstu hospitalizací, z hlediska obložnosti lůžek, lůžek intenzivní péče, a je evidentní, že na to je jediný recept - recept, který se používal a používá všude ve světě, a to je razantní snížení mobility. Koukali jsme se na portugalský model, španělský, francouzský, irský, německý. Znovu říkáme, je to opatření nouzové, je to opatření extrémní a je to opatření časově omezené. Tudíž já rozumím tomu, že to opatření je kontroverzní, že to opatření vzbudí velké diskuze, nicméně z našeho pohledu je to opatření naprosto nezbytné. Smyslem toho opatření není nikoho šikanovat, terorizovat. My jsme jednu z těch verzí představili dneska ráno na té poradě a už je v médiích, že Ministerstvo vnitra chce omezit pohyb na kilometr od bydliště. Ano, byla to jedna z pracovních verzí. Předesílám, že Irsko má pět kilometrů, jsou státy, které mají 500 metrů. My jsme pracovali s tím jedním kilometrem v případě cest do přírody či za sportem. Co se týká cest mimo okres, je tam jasně stanoveno, za jakým účelem. Takže my jsme hledali i model, který je co nejméně invazivní do soukromí našich obyvatel. Takže toto je vysvětlení toho asi nejtvrdšího opatření. Věřím, že jsem to vysvětlil dostatečně. Rozumím tomu, že celá řada našich obyvatel bydlí jinde, než má trvalé bydliště uvedené v občance. To znamená, ti policisté budou samozřejmě přistupovat k té věci ohleduplně a stačí, když občan cestující mimo okres, kde sice bydlí, ale nemá v něm trvalé bydliště, jiným způsobem prokáže fakt, že tam bydlí.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, je už poměrně pokročilá doba, tak já to nebudu nějak zbytečně prodlužovat, ale je tady několik věcí, které mám potřebu tady prodiskutovat. To my přece ale nechceme, aby se ti lidé dostávali na ventilátor. Zrovna tak tady jsou už někdy od loňského března nebo dubna dostupná antivirotika, jako například Avigan nebo s jiným názvem Favipiravir. Tento přípravek se vyrábí dnes už 20 let, dá se u nás vyrábět jako generikum a používá ho několik stovek milionů lidí po celém světě, možná miliard. Proč tedy v České republice není tento přípravek doporučován k léčbě? U léčby covidu je strašně důležité, aby při prvních příznacích byla udělána nějaká léčba. To je ale přece úplně špatně! My tady máme bránit a chránit lidi, kteří jsou v ohrožené skupině, a ti, kteří to skutečně někde dostanou, protože my tady pořád bojujeme s nějakým virem, který není vidět, pořád bojujeme, ale on nikdy nezmizí. On tady s námi bude pořád. Vždyť to jsou boje s větrnými mlýny. Je celkem zajímavý případ z Bolívie. V Bolívii, což bychom mohli považovat jako jednu z jihoamerických zemí, tak že je za námi poněkud dál, tedy mohli bychom ji považovat za jednu z rozvojových zemí, ale přesto v Bolívii a v lékárnách prodávají zatavený balíček s různými vitaminy a léky, které zabírají na covid. U nás to nemáme. Vakcíny nejsou! A jak to tedy dělá Maďarsko? Je zajímavé, že Maďarsko má očkovací látky, očkuje, zrovna tak jako Izrael, očkuje Sputnikem a očkuje i čínskou vakcínou. Budeme ještě dlouho čekat, a aby tady bylo ještě daleko více lidí mrtvých? Je to v podstatě uzamčení.
Jenom upozorním: abych vás nemusel přerušovat během vašich projevů, tak jenom upozorním, že máte hodiny pod mikrofonem. Tak prosím, nyní tedy vystoupí pan poslanec Jan Jakob a připraví se pan poslanec Marian Bojko.
Dobrý den, dámy a pánové. Naopak oceňuji, že vláda začala jako jedna z prvních jednat a snažila se něco dělat. Nebyly informace, byl časový tlak. Během roku jsme se však s virem seznámili a známe spoustu objektivních faktů.
To je prostě o tom, že... pro mě to je hra a žonglování s čísly. Testy už konečně máme, začneme dělat i to testování, doufám, že i samotestování a další. Takže já se ptám, co se tak výrazně zhoršovalo, co se tak výrazně zhoršuje, co se tak výrazně děje?